Ale je určitě užitečné z pohledu toho, jak by mělo ovlivňovat nakládání s daty především u těch velkých. Já uznávám, že pro nás, pro Čechy, je přechod na GDPR a na všechny ty povinnosti spojené s ochranou dat daleko náročnější než třeba pro Němce, kteří v tom pracují dlouho. Už vlastně tři roky víme, že GDPR přijde, že bychom se na to měli připravovat. Ale bohužel mohu oprávněně kritizovat třeba Ministerstvo průmyslu a obchodu, že opravdu pro ty malé podnikatele, jak zde říkal pan Bláha, se toho mnoho nedělá. Až vlastně nyní v únoru jsme na hospodářském výboru vyzvali MPO, aby začalo pracovat na případových studiích, které vysvětlí právě těm malým, kteří mají těžší přístup k informacím, na jednoduchých a jasných příkladech, jak se jich GDPR dotkne a na co by se měli zaměřit v přípravě na ně. Jediné, co si vlastně z celé přípravy na najetí na to GDPR berou podnikatelé, bere běžný obyvatel, je právě ten strach. Ale to tady víme my, to možná vědí úředníci, ale celkově občan to samozřejmě neví a vůbec to nemá ani kde zjistit. a tak dále. Čili téměř všichni lidé ve státě, kterých se to GDPR nějakým způsobem týká a vnímají to, že se blíží, mají strach, mají nechuť, mají frustraci jak z vyplýtvaných peněz, tak i strach z těch potenciálních budoucích pokut. My politici, a říkám to tak, že když jsme tu my jako Piráti noví, my jsme vlastně mohli to GDPR poslední dva roky představovat pozitivně. My jsme mohli dělat osvětu jak ve firmách, tak v organizacích. Ale tuto možnost jsme jednoduše proplýtvali. Takže to, že teď budeme upravovat ten zákon tak, aby nebyl tak drsný, doufám, že to dopadne, že se nám to podaří domluvit, to je bohužel už ta druhá věc. ne úplně těšily, ale pozitivně se připravovaly na to, že přijde nějaké nové nastavení, ony si ho jednou nastaví a pak se podle toho pojede a bude klid a má to svoje přínosy.
Jako eurorealista bych se asi proměnil v euroskeptika. Na tom systému samotném mi vadí to nerozlišování mezi institucemi, které mají postavenu svoji činnost na sběru osobních dat od těch ostatních. Podle mého názoru ten návrh zákona dostatečně nepřináší výjimky z GDPR právě pro novinářskou a zejména akademickou činnost. Já potom ve druhém čtení tady uvedu pár vizuálních příkladů, když se mi to podaří.
Děkuji panu poslanci Patriku Nacherovi. Nyní vystoupení paní kolegyně Kateřiny Valachové. Ta je zatím poslední přihlášená do rozpravy. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Pokládá ji za nepřípustný zásah do kompetencí Ústavního soudu v oblasti kontroly ústavnosti právních norem. Podotýkám, že stálá komise nemá ambici tento návrh zákona projednávat, nicméně pokládala za nutné se vyjádřit ke stanovisku Ústavního soudu a ohradit se směrem k zásahům do Ústavního soudu tak, jak se usnesla. Děkuji vám za pozornost.
Ta byla poslední přihlášená do rozpravy. A já se ptám, kdo se hlásí do rozpravy z místa. Jestli pan ministr má zájem o závěrečné slovo? Pan zpravodaj? Pan zpravodaj.
Já se omlouvám, já se přihlásím.
Jestli nic nenamítáte, musíme dát hlasovat dvakrát. Pokud nikdo nic nenamítá proti postupu předsedajícího, nechám nejdříve hlasovat, že nastaly podmínky, kdy je možné změnit pořad schůze i mimo dohodnutý čas podle jednacího řádu. Hlasování pořadové číslo 87, z přítomných 170 pro 153, proti nikdo. Hlasování pořadové číslo 88, z přítomných 173 pro 158, proti nikdo.
Ještě bych rád zmínil, s čím konkrétně nesouhlasíme a co budeme navrhovat změnit ve druhém čtení. Je to zbytečné a budeme tedy navrhovat snížení této věkové hranice. Opět tolik k strachu.
Dobré poledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Děkuji panu poslanci Profantovi. Pokračovat budeme vystoupením paní poslankyně Věry Adámkové, připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová. Děkuji paní poslankyni Věře Adámkové.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla bych jenom tlumočit stručné stanovisko klubu sociální demokracie.
Děkuji paní poslankyni Kateřině Valachové. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Než jsem se dostal ke slovu, tak už v podstatě ten problém tady byl naznačen a týká se to zdravotnictví. Ani bych nevystupoval, kdyby tady nedošlo k toho zamítnutí projednávání v prvním čtení, poněvadž pak bych se obrátil na Senát, kde bychom to mohli ještě napravit, a to problematiku klinického výzkumu ve zdravotnictví. Opravdu je to závažná věc. Uvědomme si jednu věc, že Německo má takovéto úpravy provedené, že je to Rakousko, Švédsko, Finsko a další země. Jedna je, ta je myslím nejdůležitější, že naši pacienti mají k dispozici novou léčbu, ke které by se jinak nedostali. Uvedu jeden příklad. Pacienti jsou plně kryti z toho klientského výzkumu. Já nevím, kolik to přesně je, ale mohou to být miliardy, které šetříme zdravotním pojišťovnám.
Já vám ten případ popíšu. Šli jsme ke Karlovu mostu a přistoupili jsme ke směnárně, kde byla jedna italská turistka z Říma. Já jsem se jí pak ptal, odkud přijela. Ale když přijdeme s řešením, tak někdo, kdo měl čtyři roky na řešení, řekne: máte to blbě, počkejte měsíc, my to uděláme za vás... Tento nosič tady v tuto chvíli je, jde do druhého čtení, ve kterém je možné dost zásadním způsobem na něm dál pracovat. A to myslím, že za to stojí. Děkuji za pozornost.
Děkuji kolegu Farskému. Máme dvě další faktické poznámky. Nejdřív pan poslanec Dolínek, poté pan poslanec Rais. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Vážení kolegové, já vás chci požádat, aby skutečně tento návrh šel do dalšího čtení. Ten důvod je prostý. Nejsem tady s vámi dlouho, ale vím, že cokoli přijde jako velký komplexní návrh, tak se v tom najdou vždycky desítky a stovky problémů. Bude tolik různých tlaků na to, jak to má být upraveno, že se nedopracujeme v řádu měsíců k žádnému výsledku. Zde je velmi jednoduchý návrh, který může rychle pomoci každému. A on sám jako předseda podvýboru pro spotřebitele by měl dát šanci každému návrhu, který zde zazní, který ochrání spotřebitele a může být rychle aplikován. A samozřejmě jsou i nepřímé nástroje. Ano, to je povinnost obce a musí obec veškeré smlouvy vypovědět v okamžiku, kdy se tam podniká nečestně, nemorálně nebo v rozporu se zákony. Takže já bych požádal, dejte tomu šanci jít dál. A vítám slova navrhovatelů, že v případě, že zde bude shoda na návrhu, že se ukáže, že návrh Ministerstva financí bude snadno projednatelný, potom si myslím, že tento návrh bude zbytný.
Já budu stručný. Prostě řešte si to na magistrátu.
Nyní faktická poznámka pana poslance Patrika Nachera, poté pana poslance Ferjenčíka, Bohuslava Svobody a Jana Bartoška.
Dámy a pánové, já už jsem myslel, že nebudu vystupovat. Když jsem byl osloven, tak mám ve zvyku reagovat. No já jsem vůbec neřekl, že ten návrh je hloupý, blbý, nebo jaká tady padla ta slova. Já jenom říkám, že ta problematika je širší. Tady kolem toho je samozřejmě vícero odbornějších debat.
Nyní faktická poznámka pana poslance Ferjenčíka jako zpravodaje.
Děkuji za slovo. Já jsem chtěl reagovat prostřednictvím pana předsedajícího na kolegu Raise, který se ptá, proč to tady řešíme. Řešíme to proto, protože Praha to bohužel sama řešit nemůže. To se dá řešit jenom zákonem. A z toho důvodu je to tady ve Sněmovně. Co se týče té poznámky kolegy Klause, že to dopadne všude a je to problém jen centra Prahy... Mě taky mrzí, že to nejde z více klubů. Ale o tohle se tady nechceme handrkovat. A k tomu ten návrh směřuje, proto my ho podporujeme.
Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Já ještě pár vět. Nicméně ten pozměňovací návrh není dobře proveden. To znamená, akceptovali jsme a vnímali jsme jejich praktické zkušenosti a ty jsme do toho vládního návrhu vetkli.
Děkuji. Do obecné rozpravy už není nikdo přihlášen ani se nikdo v tuto chvíli nehlásí, takže obecnou rozpravu končím. Závěrečná slova. Má zájem pan zástupce navrhovatelů pan poslanec Rakušan? Má, takže mu dávám závěrečné slovo.
Kolegyně, kolegové, vážená paní ministryně, já děkuji za dnešní debatu, která jenom potvrzuje to, že tady řešíme reálně existující problém.
Závěrečné slovo pana zpravodaje. Pan poslanec Ferjenčík, prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Ano, rozumím.
Omlouvám se, zazněl návrh na zamítnutí, pokud se nemýlím, od kolegy Vrány, takže o tom musíme hlasovat.
Ano, jak jste slyšeli, zazněl návrh na zamítnutí předloženého návrhu už v prvním čtení, který přednesl pan poslanec Vrána. O tomto návrhu budeme nyní hlasovat. Takže vás všechny odhlašuji, přihlaste se prosím znovu svými identifikačními kartami. Budeme hlasovat o zamítnutí tohoto návrhu v prvním čtení. Zahajuji hlasování. Provedeme to tak, že vás znovu všechny odhlásím, což se stalo. Je problém s kartou vyřešen? Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat a to znamená - že budeme prověřovat hlasování. Ano, paní poslankyně Němcová se přihlásila k průběhu hlasování.
Dámy a pánové, dovolte mi, abych vznesla námitku proti předchozímu hlasování. Prosím tedy o tuto námitku a o hlasování o ní.
Nyní dám hlasovat o tom, zda Poslanecká sněmovna vyhoví této námitce. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Když už do toho tedy půjdeme, do té novely o směnárenské činnosti, tak musíme podle mého názoru vyřešit všechny situace, kterých se to týká. To znamená - já to zkrátím, abych to neprodlužoval. Obsah, souhlasím s ním. Poprosím o to kolegy.
Máme před sebou dvě faktické poznámky, Jiřího Dolejše a Marka Bendy, a potom přednostní právo paní ministryně financí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Nevím, jestli přispěji ke klidnějšímu projednávání tohoto návrhu, ale chtěl jsem jenom glosovat předřečníky, zejména z klubu ANO. My jsme ten návrh kolegů poslanců projednávali či předjednávali na půdě podvýboru pro bankovnictví.
Chtěl jsem říct fakticky téměř totéž. Klidně i zdržet případně na rozpočtovém výboru, pokud takový vládní návrh přijde, a pak ho případně zapracovat do toho vládního návrhu, nebo říct "vládní návrh to řeší". Ale zamítat něco jenom proto, že to jakoby přichází předčasně, se mi zdá prostě nesprávné a nedůstojné této Sněmovny zejména za situace, kdy nevím, jestli ten vládní návrh a od jaké vlády má fakticky šanci přijít.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Na úvod bych ráda zdůraznila, že podporujeme kultivaci směnárenské činnosti. O tom není pochyb a v tomto směru cílí tento návrh správným směrem. Nicméně zaujali jsme nakonec negativní, vláda zaujala negativní, nesouhlasné stanovisko k tomuto poslaneckému návrhu. A ty věcné důvody spočívají v následujícím. Dále nijak není řešena situace, kdy je provozovna směnárny zavřena, například z důvodu nemoci, a zákazník odstoupit prostě nemůže. Například by bylo třeba zabezpečit dostatečnou zásobu všech měn ve všech provozovnách. Samozřejmě že vláda si je vědoma, Ministerstvo financí připravilo návrh, komplexní návrh, který je oddiskutován s Českou národní bankou do posledních podrobností. Návrh také obsahuje úpravu odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu a snaží se řešit i související otázky. Dovolte mi ještě bližší popis problému. Poslanecký návrh, který tady dnes projednáváte, zavádí možnost odstoupit do dvou hodin od smlouvy o směnárenském obchodu. Možnost odstoupit je dána pouze spotřebitelům. Spory se týkají hlavně zahraničních turistů. Vláda obecně souhlasí s posílením postavení klientů směnáren, ale mělo by se tak stát po důkladné analýze stávajícího stavu a dopadu případných změn. Ministerstvo financí tedy tuto novelu v podstatě v tomto komplexu připravilo. Hlavní důvody, proč se domníváme, že by tento pozměňovací návrh neměl být schválen a neměl být projednán, jsem vyjádřila. Je to v těch otázkách, které nejsou řešeny, a pozměňovací návrh vyvolá celou řadu dalších otázek, které bude nutné potom dále legislativně upravovat. Děkuji za pozornost.
Když si vzpomenu, že pan Kalousek, když byl uražen, tak tady podával oznámení k mandátovému a imunitnímu výboru a dožadoval se pokuty, tak mi to přijde poněkud neadekvátní, že teď ten argument používá i vůči těm, kteří vykonávají veřejnou službu. Myslím si, že je relevantní to, co tady zaznělo od některých poslanců, že řada osob například v oblasti zdravotnictví, které vykonávají veřejnou službu, je pod útokem některých klientů, kteří na ně útočí dost brutálním způsobem, a vzhledem k tomu, že vykonávají tuto veřejně prospěšnou činnost, tak tady neexistuje adekvátní ochrana.
S přednostním právem se hlásí pan předseda Kalousek.
Doufám, že se omluvíte, pane předsedo!
Tak, dámy a pánové, zazněla závěrečná slova. Já navrhuji, abychom se vyrovnali s projednáváním tohoto bodu tím, že budeme hlasovat o tom, co zde zaznělo jako návrh. Já zahajuji hlasování. Kdo je proti? Končím samozřejmě projednávání tohoto bodu, končím i dopolední jednání Poslanecké sněmovny.
Hlavní město, které je výkladní skříň této republiky a podle kterého posuzují ve světě Českou republiku. Bude tady, bude se o něm jednat, bude zaparkován, předělá se podle vládního návrhu. Nerozumím tomu. Tady jednáme o tolika zbytečných věcech. Ptám se, pane profesore, proč vám to vadí.
Jenže vláda zde většinu nemá a bude svádět souboj o každý hlas, jako je tento návrh zákona poslaneckého. Vláda většinu nemá. Ale oficiálně tady ta většina není a v tom případě tento návrh zákona, který je poslanecký, má stejnou váhu jako návrh vládní, protože vláda zde většinu nemá.
Máte slovo, pane předsedo.
Tak ještě tak 28 faktických poznámek a nestihneme to do 13. hodiny projednat. Já jsem se přihlásil k tomu, abych zareagoval na vystoupení pana poslance Nachera. Věřte mi, že jsem expert na to říkat, že vláda připraví nový, lepší, komplexnější návrh. Někdy se tak stalo, někdy ne. Nerozumím tomu odkladu. To je legitimní. Vždycky ty směnárny, o kterých někdo říká, že jsou podvodné, ale současně říká "zákon to umožňuje", tak ty dvě věty nejdou úplně dohromady. Tak nejsou jenom na privátním majetku, ale i ve státním majetku.
Děkuji. Paní poslankyně Válková a její faktická poznámka. Děkuji.
A proč o tom hovořím? Bylo to skutečně jednání na mnoho let. Takže my budeme podporovat ten ministerský návrh a apelujeme na paní ministryni, aby ho co nejrychleji předložila.
Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu v prvním čtení. Teď tedy budeme hlasovat znovu o zamítnutí. Kdo je pro? S přednostním právem se hlásí pan předseda Farský.
Vážený pane předsedající, jenom krátce. Omlouvám se, nebylo to ve spolupráci s komunisty, ale s SPD.
Pan předseda Bartošek.
Děkuji, je to tak.
Děkuji. Jenom chci vědět, jak racionálně vláda bude postupovat, abychom tady některé návrhy udrželi v jednání tak, abychom mohli včas reagovat na potřeby společnosti. A tady jsme jasně byli proti zamítnutí v prvním čtení, protože i když budu věřit vládě, že to předloží, tak nemám jasno, jestli ten zákon, který vláda předloží v červnu, stihne tuhle sezonu, kdežto kdybychom na tom návrhu pokračovali, tak bychom toho mohli dosáhnout docela racionálním jednáním. Takže si jasně musíme říct, kam chceme dojít a s jakými návrhy. Pro KSČM není podstatné, že to navrhoval pan kolega Rakušan. Ale to si musí vyřešit ti, kteří se rozhodli tohle blokovat. A přitom jiné racionální návrhy tady zablokovány byly, a jiné, méně racionální, zablokovány nebyly. Takže jestli chceme hrát tuhle politickou hru, tak dopadneme jenom špatně!